Já jsem ten rozhovor neautorizoval, takže máte pravdu, EET se používat musí, i když se platí jenom kartou. To je chyba novinářů. Ne, milé kolegyně a milí kolegové, to je chyba vás, kteří jste pro ten návrh zákona hlasovali! Leží tady týdny a měsíce návrhy zákonů, které míří správným směrem. Osvoboďme neplátce DPH. Zkuste mi vysvětlit, jak neplátce DPH může podvádět u DPH. A podívejte se do vlastní důvodové zprávy, podívejte se na odhady dodatečných výnosů DPH a daně z příjmu, kde je větší část. Dozvíte se to. Nebo zase chcete tvrdit, že ti malí, kteří mají obrat do jednoho miliónu a nejsou plátci DPH, že jsou ti podvodníci? A současně Finanční správa metodicky a systematicky znemožňuje dobrovolné přihlášení se k plátcovství DPH. Aby například i to DPH bylo u těch, kteří mají menší obrat než jeden milion. Zeptejte se - a to jsou desítky, stovky případů po celé republice, že to Finanční správa řeší měsíce a měsíce. Chce další a další údaje. Chtějí obchodní smlouvy, seznam dodavatelů, objednávky.
To je přece koncepční odpověď na to, co se děje. Takže to není tak, že by nás to najednou napadlo. Co je vlastně tedy koncepce než to, že máme určitou celkovou představu a do té zasazujeme ty konkrétní reakce? My nereagujeme zmateně. Tady někdo řekl, že my reagujeme pouze na situace. Ty události, které vidíme kolem sebe, prostě byly nečekané. My musíme počítat s těmi alternativami, a proto prostě já si nepřipadám, že jsem zaskočený. Dneska máme nového amerického prezidenta. Já si myslím, že ten prezident bude představovat určitou novou kapitolu vztahů, protože je vidět, že on má nové pohledy, ale to není něco, co by mě vedlo k děsu ani k panice. Myslím si, že v něčem dokonce ty nové pohledy mohou být docela potřebné, a počkáme si na to, jaké přesně budou. V této chvíli ještě nevíme mnoho věcí - kdo bude ministr zahraničí, kdo budou ti další tvůrci americké politiky. Za Českou republiku jsme připraveni jednat. Máme celou řadu, velkou agendu s Amerikou, ve které chceme pokračovat. Ano, ale to, že nám roste obchod se Spojenými státy, že to je jedna z nejrychleji rostoucích exportních destinací, no to je radost. Já to pokládám za dobrou věc, koncepční věc. Dokonce tam máme nového diplomata pro vědu a výzkum. A v těch dalších zemích, my tam dáváme lidi, aby nám to pomohli dělat. To jsou věci, které se nám vyplácejí. Tady bylo řečeno, že jsme udělali řez v české zahraniční politice. To mě také zaujalo, ten výraz, že jsme udělali nějaký řez. Jaký řez jsme to tedy udělali? Ano, já souhlasím s tím, není všechno stejné, je to pravda, že naše politika není stejná, jako byla politika našich předchůdců. To vůbec netajím. Já vůbec netajím, že jsme přinesli určitou změnu, a mohu vám i říct v čem. Tohle byl obraz, který byl na Západě. Tak si nehrajme na pokrytce. Právě proto, že máme dialog, který jsme předtím neměli, tak vůbec můžeme kritizovat. Ale opakuji, musíme to dělat tak, že se dodržují pravidla hry, a neděláme kroky, které jsou nesrozumitelné. A zaslouží si kritiku v řadě oblastí. Takže ano, změnili jsme tuto politiku a podle mě je to daleko rozumnější, daleko efektivnější. A změnili jsme i jinak českou zahraniční politiku. Já vám řeknu úplně zjednodušeně, co jsem nesouhlasil. Tady v této zemi byly v minulosti hlasy v zahraniční politice, v roce 2003, dneska se k tomu už nikdo nehlásí, ale tady bylo plno těch, kteří říkali, že musíme zaútočit na Irák, že tohle je politika Západu, tohle má být evropský postoj. A když jste řekli, že to je špatně, že to je nepromyšlené, tak vám řekli: ztichněte, nepatříte k Západu, chováte se nepatřičně, měli byste mlčet. Ale to nestačí. Mohu vám je jmenovat, ale nebudu to dělat, nebylo by to fér. Takže tehdy se říkalo: to je evropská politika, zaútočit v Libyi. Všichni víte, jak to dopadlo, důsledky toho sklízíme dodnes. Zcela rozvrácená země. Jak bychom potřebovali mít v Libyi partnera! No a nemáme ho tam, protože tu zemi najednou po našich skvělých těch nelze dát vůbec dohromady a my na to doplácíme obrovským způsobem. A co víc! Já bych vám mohl jmenovat jména těch, kteří tady v zahraniční politice říkali: v Sýrii, vtrhněme tam, svrhněme Asada! Chcete slyšet jména těch, kdo to říkali? To byla také česká zahraniční politika. A tohle se také pokládalo za politiku Západu. Já tvrdím, že to byla špatná politika. A dneska už to není politika Evropy. My dneska nejsme někdo, jako že jsme podivní. Tohle je dneska věc, kterou my sdílíme. Já když toto říkám, tak to sdílím s evropskými partnery. Já nejsem mimo evropskou debatu, já nejsem ten, kdo odvádí zemi někam na Východ. A vzniká absolutně falešný dojem, naprosto nepravdivý, že tady někdo vleče českou politiku někam jinam. Co to je vlastně ten Západ? Pro mě je Západ spojený s kritickým myšlením. My nejsme schopni měnit režimy na Středním východě tím, že tam vtrhneme. - Takže to, že tady žijeme tím, koho tam dáme, tak to jsou pozůstatky toho, když se říkalo: vtrhněme tam, udělejme tam pořádek. To neznamená, že nechci, aby se Evropa angažovala.
Ve skutečnosti jste hrobaři českého venkova. Nedávno jste to tady předvedli se spotřební daní. To je skutečný reálný dopad Jurečkovy dotační politiky, finanční politiky Ministerstva financí. A samozřejmě do tohoto kontextu zapadá i elektronická evidence tržeb. Já ve shodě s členy kontrolního výboru se domnívám, že rovněž tak ne. O co jde, se trošku pokusím rychle vysvětlit. Předtím to nebylo, tudíž ten postup lze považovat za nezákonný. Výmaz zanikajícího podniku a zápis podniku vzniklého splynutím či rozdělením se provede k témuž dni. Implikací je, že je možné požadovat zrušení nově vzniklého podniku, neboť ten byl založen a zapsán do obchodního rejstříku v rozporu s právem. Je s podivem, že rejstříkový soud vůbec připustil právoplatnost založení státního podniku Centrum sdílených služeb a zápis této organizace do obchodního rejstříku, když samotné založení je protiprávní. Je otázka, jakou roli v zápisu hrál obchodní soud, zda vedle návrhu na zápis nového státního podniku měl požadovat i návrh na zrušení státního podniku Státní tiskárna cenin, státní podnik.
Nepamatuji si větší sjednocení postupu prezidenta a vlády, než je teď. Přes všechny peripetie, které mezi sebou mají. To tehdy byly mnohem větší spory, mnohem koncepčnější, a promiňte mi, mnohem více srážející českou zahraniční politiku na kolena. Souhlasím s panem ministrem zahraničních věcí, že ten náš postup musí být postupem vpřed. A tady tedy připomínám, protože tak jak byla vyvolána tato schůze, nám neumožňuje se bavit o koncepci české zahraniční politiky, tak nebudu hlasovat pro program schůze, protože teprve nad takovým dokumentem se můžeme bavit o jednotlivých bodech zahraniční politiky. Jestliže máme někam pokročit, tak musíme vědět, jaké změny bude muset udělat Česká republika jako součást Evropské unie. Její byrokratický model. Druhý moment je ten, že otázky budování bezpečnostní a obranné politiky, nebo obranné unie, jak tomu řekl ministr zahraničních věcí, je otázka zásadní koncepční změny toho, jak to vypadá v Lisabonské smlouvě. V tomto ohledu výkřik pana Junckera mě překvapil. Protože my si nemůžeme dovolit platit dvě armády, dvakrát bezpečnost. Že bezpečnostní politika, byť je založena na principu spolupráce a sounáležitosti, nezamezuje nebezpečím, kterým Evropa čelí. A když se o to někdo pokusí, byť svým způsobem, jako to udělalo Maďarsko, tak je peskováno ze strany Evropské komise. A ti, kteří nechtějí ochranu vnější hranice, tedy schengenské hranice Evropské unie, tak podle mého soudu pracují proti Evropě, proti jednotlivým jejím národním státům a s tím zásadně nesouhlasím. A mohl bych se vrátit do roku 2014 a 2015, když začala ta velká migrační krize. Hovořilo se jenom o tom, jak nás ohrožuje. Nikdo nemluvil o tom, jakým způsobem té migrační krizi zabránit v tom, že se bude řešit její příčina. To mně vadilo ze všeho nejvíc. Protože následky nemůžete trvale řešit bez řešení příčin. Jestli to není NATO, tak k čemu nám slouží? V tom případě se opravdu bavme o tom, jakým způsobem se bude budovat bezpečnostní a obranná unie. Z jakých prostředků, kde na to vezmeme a jakým způsobem to uděláme. Já jsem pro klidnou a uvážlivou politiku. Nejsem pro žádné excesy. To znamená územím válečných operací. Ale to nám nikdo negarantuje. Naposledy tato garance byla v Helsinské smlouvě z roku 1975, která se jmenovala o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Garancí toho, že se na tomto území nebude bojovat, byl tehdejší Sovětský svaz a Spojené státy americké. Bylo to logické. Bylo to v době bipolárního světa. Protože to jsou stálí členové Rady bezpečnosti a bez nich tu garanci vám nikdo nepřevzeme. Tyto tři státy. Prosím vás, vůbec nemusí být v Helsinkách. Může být klidně v Praze a můžeme požadovat, aby ti, kteří tvoří momentálně náš bezpečnostní systém, ať už je to pakt NATO, ať už je to budovaná bezpečnostní a obranná unie Evropy, aby nám garantovali, že se tady nebude válčit. Že tady nebudou válečné operace. Že proudy uprchlíků nebudou mířit sem a nebudou ohrožovat integritu jednotlivých zemí Evropy. To je podle mého soudu zásadní věc. A jestli se nad ní nechceme zamýšlet, nemusíme. Ale nebudu se nad ní zamýšlet nad uměle vytvořeným problémem, který tady udělal svým excesem jeden z ministrů vlády, který si myslí, že může být součástí kolektivu, tedy vlády, kolektivního orgánu, který rozhoduje ve sboru, a zároveň si dělat, co chce. Včera jsem říkal, že respektuji názor jiných, že respektuji to, že můžeme mít rozdílné názory na jednotlivé věci. Ale nemohu respektovat anarchii ve věcech, které ohrožují samé principy fungování našeho státu, naší parlamentní demokracie a také naší příští budoucnosti. Nezlobte se na mě, nemohu podpořit tento bod, protože pro něj nemám dostatečný podklad z vlády. Ale očekávám ho.
Mluvil jsem o tom strategickém partnerství a mluvil jsem o NATO. To se povedlo České republice. A já chci za chvilku mluvit o tom, jak interpretoval americké volby ministr zahraničí České republiky. Měl pravdu v tom, že mnohé evropské státy včetně České republiky dlouho neplní své závazky vůči NATO. A potom ti, kteří to plní, se oprávněně ptají: Kdy budete plnit i vy? Nebo to chcete tak, že já to platím, já mám náklady a vy máte výnosy? Dá se zdůvodnit ekonomická krize. Nemůžeme si to dovolit letos, příští rok, za rok. Ale pak už musíme někam směřovat. Bez diskuse v České republice. Bez diskuse s opozicí. S kým to debatoval? Debatovali jste to aspoň ve vládních klubech? Když se dohodneme, budeme to prosazovat, můžeme neuspět. Ale aspoň jsme to zkusili. Ale můžeme konfrontovat náš projekt, náš pohled s pohledy a projekty ostatních spojenců. V té době jsem nezaznamenal oprávněné obavy, nebo obavy opozice z toho, že to není dobře. Vždyť přece v některých těch případech figurují renomované české firmy s dlouhodobým podílem na domácím i světovém trhu, firmy, které zaměstnávají stovky a tisíce lidí. To nejsou žádní podvodníci. V okamžiku, kdy nestačí běžné bankovní nástroje. Takže každý ten obchod je rizikový. To jsou dvě úplně jiné kategorie. A těch prvních je mnohem víc než těch druhých. Otázka, před kterou stojí nejen Česká republika. Pan ministr kultury je už tady. Situace se postupně zlepšuje. Není pravda, že evropská levice nebyla zděšena z výsledků, jak se snaží poslední hodiny říkat. Je zděšená z těch výsledků! Ale co musím absolutně odmítnout, je to, že republikánská strana je strana lůzrů a těch, kteří prohráli. To je ten povýšený postoj evropské levice a neomarxistů. A není to tak. Zvolila ho střední a nižší střední třída, která neviděla ekonomický prospěch svůj z ekonomického úspěchu Spojených států. Já myslím, že jsme všichni rádi. Mají z toho užitek dneska všichni? Tak se bavme o tom, aby z toho ekonomického růstu měli užitek všichni, kteří poctivě pracují, protože to jsou voliči, kteří mimo jiné zvolili Donalda Trumpa. Nedá mi, abych nezmínil pana ministra financí, který v úterý ráno napsal sám na své sociální sítě: není pravda, že podporuju Trumpa, nemám s ním nic společného, aby druhý den napsal, gratuluju Trumpovi. On vlastně kopíruje ANO. Prohlášení čtyř. To byl konflikt ve vládě. To nebyl konflikt mezi vládou a opozicí. Řešil se podle mě naprosto špatně, poníženě, zbytečně. A tři týdny tady neřešíme nic jiného, nebo mnozí neřeší nic jiného než konflikt ve vládní koalici. Jak mohl ten konflikt vzniknout? Proč to prohlášení vznikalo, když je všechno jasné a všichni v té vládě podle toho postupují včera, dnes i zítra? No jasně že nejsou! Není to důstojné nikoho z nás. A pokud jste si všimli, taky jsme my jako občanští demokraté byli poměrně zdrženliví. Ale pomohlo by to české zahraniční politice? Ale když spolu nebudeme mluvit, ani vy s námi, ani vy mezi sebou, tak budou vznikat takové situace často. To byla jenom špička ledovce. To není ten jediný případ, který se stal. A to nás oslabuje.
Já si myslím, že to jsou věci, které jsou varovné, a jestli nechceme být považováni za farizeje, je třeba, abychom, když už něco se stane, měřili všem stejným metrem. Jinak si svoji vlastní suverenitu ponížíme především sami.
Také děkuji. A pokud nejsou další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu 51. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl vám všem písemně předložen. Je tady žádost o odhlášení. Zeptám se, kolik času je potřeba na přestavení techniky.
Protože na rozdíl od jiných členů vlády má nějaké názory, se kterými můžete polemizovat. A to je mnohem cennější než ti, kteří mlčí a žádný názor jsme od nich nikdy neslyšeli. A opravdu to nemyslím ironicky. Takže to je věc, se kterou naprosto souhlasíme a po které opakovaně voláme. Pokud k tomu chcete něco říct. Pokud vás něco zajímá. Pokud máte dotaz nebo názor. Tak tady je prostor. Já souhlasím s tím, že jsme v neklidných dobách a jdeme ještě do těžších dob. Pan ministr zahraničí použil, že jsme takový oddíl. A zase s tím souhlasíme. A vzpomeňte si, minimálně rok vyzýváme tady k debatě o zahraniční politice a rok se vám snažíme dostat do hlavy základní větu - venku a v zahraniční politice budeme pouze tak silní, jak budeme jednotní doma. A my vidíme, že nejenom že se nevede debata o jednotném postoji České republiky mezi vládou a opozicí, mezi koalicí a opozicí, ale evidentně z praktických kroků, a poukázal na ně pan předseda Fiala, se nevede ta debata ani uvnitř vládní koalice. Přesto tady pan premiér řekne nepravdivou větu: naše zahraniční politika je transparentní a jednotná. Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to skoro k smíchu. Souhlasím s oběma řečníky ze sociální demokracie, že jsou klíčové vztahy s našimi sousedy. A pan ministr zahraničí říkal, že jsme měli zhoršené vztahy s našimi sousedy, když přišli do vlády.